V současné době se ale ty testy rozvážejí jenom do těch zdravotnických zařízení, i s tím zpožděním, o kterém jsme tady už hovořili. A příprava té metodiky pro zařízení sociální péče v komunitách, jsou nyní připravována. Neříkám, že je to věc, která je úplně jednoduchá, ale je z našeho pohledu zajistitelná. A složitosti, které jsou s tím spojené, dle mého názoru vyváží benefit, který to přinese.
Tyto pokyny byly zpracovány klinickou skupinou COVID Ministerstva zdravotnictví a jsou platné již od 30. března. Mimo jiné se v nich stanoví toto: Standardní a poslední služby, jako je česání a mytí, se neprovádí. Tělo se neobléká. Tělo se vkládá do určeného obalu, pytel s krytým zipem ze silnostěnného plastu. Provede se dezinfekce spoje a okolí dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem. Tělo s obalem se vloží do rakve. Některé pohřební služby podle mých informací odmítají zesnulého do rakve vůbec dát. Chci se vás proto optat, zda a kdy se ministerstvo chystá přistoupit k jejich změně.
Děkuji. A prosím pana ministra o odpověď.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji. Stejně tak i vystavování těla zemřelého se nedoporučuje provádět. Obdobně to platí i pro prohlídky těla pozůstalými. A se samotným tělem zemřelého se manipuluje za použití, a to je nesmírně podstatné, za použití adekvátních ochranných pomůcek. A je to jedna z věcí, o kterou jsem požádal, aby mi byla sdělena, plus tedy tomu týmu, kterému jsem to zadal v bližších detailech. Je to součást toho, co jsem zadal. A nebylo by pravdou říct, že ta publikace výsledků první fáze nevzbudila vědecký zájem.
Děkuji. Prosím.
Děkuji za slovo. Tak jsem se chtěl zeptat, kdy počítáte s dostupností vakcíny pro české občany, kolik dávek bude dostupných do konce roku, případně kdy můžeme počítat s prvním očkováním a podle čeho budete vybírat vhodné kandidáty na očkování v první fázi.
Prosím pana ministra o odpovědi na otázky.
Pane předsedo, dámy a pánové, pane poslanče, děkuji za dotaz. V současné době jsou dvě vakcíny na trhu, které jsou dostupné v časovém horizontu, který je v dohlednu v řádu měsíců, a to jsou dvě vakcíny, jednak vakcína od firmy AstraZeneca a jednak vakcína od firmy Pfizer. Každá z nich má svá specifika. Jedna je dejme tomu o úroveň výše jaksi ve své komplexitě. Takže je snaha učinit tu vakcínu napříč Evropou dostupnou. Vakcína nebude povinná. Tahleta kampaň bude i meziresortní. A předpokládáme, že tou preferovanou skupinou budou zejména zdravotníci, pracovníci v kritické infrastruktuře a senioři. Ale cílem je, aby se vakcínou mohlo proočkovat zhruba kolem 7 milionů lidí. To znamená, když víme, jaké procento lidí se chce a nechce očkovat, tak se dá vlastně říct, že cílem je, aby naočkován mohl být každý, kdo o to bude mít zájem. A to proočkování bude trvat nějaký čas, protože i všechny ty firmy, které dodávají do Evropské unie, se vyjadřují v tom smyslu, že vakcína bude dodávána postupně v průběhu celého příštího roku a začátkem roku následujícího. Výrobců je větší počet než tyto dva, ale nejsou zatím tak daleko ve fázi schválení vakcíny a v jejím přístupu na trh.
Prosím.
Je to tak?
Prosím pana ministra o odpověď na tyto doplňující dotazy.
Nebude to nikomu zakazováno, nebo selektováno, ale budou prioritizovány ty skupiny, o kterých jsem mluvil. A v případě, že potom bude dostatečný počet lidí, tak to bude uvolněno bez dalších omezení.
Děkuji. Nyní bude paní poslankyně Jarošová interpelovat nepřítomného ministra Petříčka ve věci odsouzení vojenské agrese v Náhorním Karabachu.
Za naprostého nezájmu českých médií a světové veřejnosti Ázerbájdžán provádí genocidu na Arménech. V Náhorním Karabachu umírají civilisté, je ničena civilní infrastruktura a křesťanské památky.
Takže já věřím, že se vrátíme do normálních kolejí dalších interpelací, a to je interpelace pana poslance Pavla Jelínka. A připraví se další poslanec, pan poslanec Kopřiva. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. I přes toto opatření byl však provoz na internetu v době krize covidu naprosto nevyhovující. Moje otázka zní: Stále je vláda přesvědčena, že budování vysokorychlostního internetu je odpovídající dnešní době a alokování do této části hospodářství je nadbytečné?
Věříme, že s realizací zmíněných projektů dojde před uzavřením aktuálního programového období k dalšímu zlepšení v těchto oblastech. Zároveň mohu informovat o přípravě materiálu Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou, který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími dotčenými subjekty a který bude v nejbližších dnech předložen do mezirezortního připomínkového řízení.
Děkuji za dodržení času.
V době svého podnikání jsem vždycky preferoval investice, které měly rozvojový potenciál. A já se proto ptám, co konkrétně udělá vláda pro rozvoj optických sítí.
Prosím, máte slovo. Končí interpelace na pan premiéra, protože pan poslanec Jakub Michálek, předpokládám, že už nestihne položit otázku. A posuneme se dál na interpelace na ostatní členy vlády. Poprosím pana poslance Jana Pošváře, aby přednesl ústní interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Jiří Mihola.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu. Je základním výrobním prostředkem v zemědělství a lesnictví. Již deset let pracuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství na protierozní vyhlášce. Znamenalo by to zachování současného neutěšeného stavu. Na postup s přípravou vyhlášky jsem se již před měsícem obrátil na Ministerstvo zemědělství, které mi odpovědělo, že je to pouze v kompetenci vašeho ministerstva, a neposkytlo žádné další informace. Kdy bude vyhláška zveřejněna a na kdy je plánována její účinnost? Můžeme se spolehnout na to, že Ministerstvo zemědělství neblokuje nastavení vyhlášky, aby mohlo opravdu zajistit ochranu tohoto neobnovitelného zdroje, na kterém je zemědělství bytostně závislé? A za čtvrté.
Přichází pak velmi rozporuplné reakce ze všech možných stran. A pak jsou tady oprávněné obavy učitelů, z nichž mnozí věkem patří do rizikové skupiny. Mluvil jsem na to téma a žádal, abychom byli připraveni už na jaře. Vzniklo nějaké grémium mezi zřizovateli, asociacemi škol, ministerstvem a dalšími odpovědnými?
Děkuji. Prosím, abychom lépe dodržovali čas. Pan ministr vám v souladu s jednacím řádem odpoví písemně do 30 dnů. Je samozřejmě jeho možností odpovědět dříve. A já nyní prosím paní poslankyni Majerovou Zahradníkovou, která bude interpelovat též nepřítomného ministra Plagu ve věci známkování u maturit.
Vlastně doteď Poslanecká sněmovna nedostala informace o tom auditu, který provádí Evropská komise ve věci střetu zájmů, toho, že máme premiéra, který kromě toho, že je oligarcha, tak má také mediální domy a také současně vykonává svoji politickou funkci. A mě by zajímalo, jestli se někdy seznámíme s těmi informacemi, co Evropská komise zjistila, protože doteď máme jenom útržkovité informace z médií, podle kterých Brusel kritizuje Česko, že neřeší Babišův střet zájmů a že nestačí, že pan premiér chodí během jednání za dveře. Takže mě by zajímalo, jestli paní ministryně to nějak řeší. Možná že to je prostě celosvětové spiknutí.
Rozumím tomu tak, že může být u určitých pohřebních služeb obava, která vede k tomu, že nejsou ochotni poskytovat tyto služby, ale Ministerstvo zdravotnictví nezakázalo tuto manipulaci, jenom ji nedoporučuje a v případě, že bude potřeba toto stanovisko nějak ještě jasně ozřejmit nebo doložit, třeba na cílený dotaz, zda je to zakázáno, tak jsme připraveni na to odpovědět v tom smyslu, který jsem nyní citoval.
Děkuji.
Děkuji. A pane ministře, nebylo by tedy nejlepší to aktualizovat? Aktualizovat to tak, aby bylo jasno, protože skutečně je v tom zmatek.
Pan ministr bude odpovídat na doplňující dotaz.
Děkuji.
Děkuji. Posuneme se dál.
Tak zdali případně bude připraven nějaký web s informacemi, kde si je můžou nastudovat a připravit se už rovnou na tu návštěvu.
Děkuji za krátký dotaz a prosím paní ministryni o odpověď.
Děkuji, pane předsedající. Důležité je také říct, že příspěvky jsou poskytovány jak stávajícím zaměstnavatelům za tu dobu za účast na vzdělávání, tak novým zaměstnavatelům při vytváření nových pracovních míst. To je nadstavba k tomu, co děláme. Důležitý je pro nás individuální přístup ke každému klientovi. A v neposlední řadě poskytujeme poradenské služby typu sepsání životopisu, možnost evidence na úřadu práce, podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebo také základní informační servis o nepojistných sociálních dávkách. Jen během posledních devíti měsíců úřad práce zařadil do rekvalifikací přes tisícovku lidí. Nejžádanější jsou v tomto regionu rekvalifikační kurzy zaměřené na rozšíření řidičského průkazu o skupinu C, potom rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, ale také rekvalifikační kurzy z oblasti služeb, například kadeřnice, kosmetičky. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se v rámci celé republiky většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním a pak také středním vzděláním s maturitou.
Děkuji.
Takže zdali už ti se případně obrátili na úřad práce a zdali s nimi nějak pracujete.
Děkuji.
Ano, ta komunikace probíhá, probíhá dokonce i z iniciativy úřadu práce, probíhá průběžně a... teď jsem spolkla, co jsem chtěla říct.
Prosím.
Já jsem za to velmi ráda. Ale tak jak to paní ředitelka Richterová, generální ředitelka Finanční správy, prošetřila, tak nebylo to systémového selhání. Navíc ještě byla ta metodika velmi zmírněna v důsledku pandemie. To znamená, ještě jsou tam individuální přístupy v pandemii. Zlínský kraj. Bohužel nemám tady teď ty podklady, ale já to mám v hlavě. Doufám, že všechno vám řeknu. Bylo to nakonec i předmětem jednání tehdy veřejného slyšení v Senátu, kde jsem byla přítomna i s paní generální ředitelkou Richterovou, ona to tam velmi podrobně vysvětlovala. Správně jste řekl, že jsou to věci, které spadají někdy do let 2016, to znamená starého data. Dneska jsou dražby elektronizovány. Dneska to je elektronizováno, anonymizováno. To běží v úplně jiném systému. To byl slušný člověk, já jsem ho znala osobně. A ono, víte, také nedohlédnete prostě úplně všude. Co se týče těch řadových zaměstnanců, tak kárné řízení tam probíhá. Já jsem o tom byla informovaná, ale to je věcí kárné komise, do které nemůže zasahovat ani generální ředitelka, ta je jmenovaná podle zákona o státní službě a nezávisle vyhodnocuje ty postupy. No a co se týče těch řadových, tak tam probíhá, jestli teď je ukončeno, to vám úplně přesně neřeknu, to jsou vždycky dlouhé procesy, kárné řízení. Myslím si, že odpracovala velký kus práce třeba v oblasti kontrolního hlášení, kde se po třech letech dosáhlo toho, že v podstatě nám zmizely karuselové podvody v této zemi. Byla to právě Finanční správa, která vyplatila a zprocesovala téměř milion žádostí o kompenzační bonus v hodnotě asi 23 miliard. V pondělí začne vyplácet druhou vlnu. Prostě pomáhali, vypláceli to rychle, nakonec i komise, kterou vedl váš pan předseda poslaneckého klubu Stanjura, vyhodnotila kompenzační bonus jako, pokud si vzpomínám, tak to tady hodnotil jako jednu z nejrychlejších a nejlépe fungujících vládních pomocí. Ještě tedy připomenu, že dalších 70 je z Celní správy, ale teď se bavíme o Finanční správě.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, já si dovolím zareagovat na to, jaký obraz jste vlastně nám tady teď vykreslila. A mě velmi mrzí, že jste nastavili tady atmosféru ještě před pandemií, která znamenala výraznou, až nadbytečnou přísnost vůči podnikatelskému sektoru. A bohužel ty případy, které se na Finanční správě dějí, jsou důsledkem tohoto přístupu. Chtěl jsem se zeptat v souvislosti s tímto na odklad DPH. Anebo si myslíte, že jim to spíše nepomohlo, a nemělo by se to vydat daleko dříve, než je den splatnosti DPH?
Úplně rozumím tomu, co říkáte. A tak jako na všechno, i na toto je řada protichůdných názorů a jeden budou zastávat ti, jejichž slova jste zde zcela oprávněně prezentoval. Jsem schopen vám doložit řadu protichůdných stanovisek. To, co nás k tomu vedlo, je situace, kdy jakékoliv snížení mobility je prokazatelně tím, co snižuje riziko kontaktu, a tudíž riziko šíření epidemie. Jinými slovy, jestliže půjdete do obchodu každý den, anebo tam jeden nebo dva dny nepůjdete, potom dojde ke snížení počtu kontaktů. Cest k jednomu cíli je vždy bezpočet. Vybrali jsme tady tuto a myslím si, že tak jako určitě najdete spoustu důvodů k tomu ji odmítat, tak najdeme spoustu důvodů a dat ji podpořit.
Děkuji za vaši odpověď, pane ministře. Totéž platí u úřadů. Já vás moc prosím, abyste zvážili zrušení tohoto opatření.
Dobře, v tom případě se posuneme dál. Pan poslanec Kaňkovský by měl nyní interpelovat, ale ten není přítomen, takže to propadá. A posuneme se dál.
Jenže novela již platí déle než rok a za celou tuto dobu vláda schválila jen jednu jedinou pobídku, a to ještě s výhradami. Přitom v průběhu předchozích čtyř let bylo přiděleno každoročně minimálně 70 pobídek. Investiční pobídky jsou ovšem důležitým nástrojem pro podporu ekonomiky. Experti, ekonomové i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy vás žádají, abyste více využili možnost podpořit ekonomiku jednotlivých regionů za pomoci tohoto nástroje. Proto bych se vás ráda zeptala, zdali vláda nezvažuje do budoucna přehodnotit svůj přístup ke schvalování pobídek a zaujmout shovívavější postoj a směřovat právě tyto pobídky do firem, které budou přinášet vyšší přidanou hodnotu. Není pochyb o tom, že investice by měly být selektivní. Je ale otázkou, zdali jedna přiznaná pobídka je adekvátní a skutečně znamená tu slíbenou podporu českých firem.
Děkuji za přesné dodržení času.
Vážený pane nepřítomný vicepremiére, právo šifrovat vychází z ústavního práva na soukromí. Chci se zeptat, jestli s tímto souhlasíte. Jestli si myslíte, že má být plošně narušováno soukromí uživatelů internetu. Je tam nějaký backdoor, nějaký master key nebo něco obdobného. Tyto dvě věci jsou neslučitelné. Není žádné šifrování, které může rozšifrovat stát nebo provozovatel. Proto toto považuji za velké ohrožení soukromí a ptám se vás tedy na to, jestli s tímto přístupem souhlasíte.
Prosím pana poslance Munzara, který bude interpelovat pana ministra Blatného ve věci otevření škol.
Vážený pane ministře, vzdělání budoucích generací by mělo být jednoznačně naší prioritou. Distanční výuka nedokáže plnohodnotně nahradit výuku prezenční. Žáci ztrácejí školní návyky, vznikají ohromné rozdíly mezi žáky nejenom podle škol, ale také podle tříd, a dokonce ve třídách samých. Pro budoucnost našich dětí je dlouhé zavření škol fatální. A my nesmíme, nesmíme jejich budoucnost obětovat. Proto jsem interpeloval vašeho předchůdce, zda by nám sdělil data, podle kterých se rozhoduje o uzavření škol. On žádná data veřejnosti nesdělil. Já dnes velmi vítám, že se konečně otevřou školy pro první a druhé třídy. Ale chci se vás zeptat: Jaký je ten zásadní rozdíl mezi druhou a třetí třídou například? Nebo čtvrtou třídou nebo prvním ročníkem druhého stupně? Většina zemí totiž takto razantně školství neomezila, zejména pro děti do 12 let věku.
Vítám mezi námi také pana premiéra. Dalším bodem našeho pořadu jsou které jsou určeny předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky jako celku a ostatním členům vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.
Mezi středními Čechami a Prahou existuje jeden obrovský problém a ten se jmenuje dopravní obslužnost, kdy jsou to desítky tisíc lidí, které denně dojíždí do Prahy, ale jsou to také desítky tisíc lidí, které dojíždí denně z Prahy do středních Čech. Proto by mě zajímalo, jaká je aktuální situace.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za dotaz. Připravována je varianta plné dvoukolejné elektrizované trati s předpokladem zvýšeného rozsahu provozu spěšných vlaků mezi Prahou a Kladnem. Elektrizace bude připravována ve formě střídavé trakční soustavy. Paralelně je připravována též stavba tzv. zaokrouhlování, to je spojka z letiště do Jenečku. A zadává se dokumentace pro územní rozhodnutí. Se záměry na rozvoj Letiště Václava Havla je to koordinováno. Ta rekonstrukce začala v dubnu 2017 a teď končí v listopadu. Takže je to první stavba celého nového železničního spojení. A v případě stanice Praha-Masarykovo nádraží je schválen záměr projektu a požádáno o vydání územního rozhodnutí. Řeší se negativní vyjádření památkářů. Pro úsek Praha-Bubny, Praha-Výstaviště byl schválen záměr projektu, je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Řeší se koordinace se stavbami hlavního města Prahy a architektonická podoba stanic a zastávek. Pro úsek Praha-Veleslavín, Praha-Letiště Václava Havla je schválen záměr projektu. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.